Tak proto jsem se přihlásil teď, než jste uzavřel...
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ano, pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl všem předřečníkům poděkovat. Takže myslím si, že tato Sněmovna má šanci být snad už konečně jednou nějaká jiná, než byly ty minulé. Takže to je ode mne závěrečné slovo. Myslím si, že byly načteny i ty změny na, já jsem se tenkrát spletl, když jsem to uváděl, řekl jsem paritní zastoupení, měl jsem na mysli samozřejmě poměrné. Pozměňovací návrh od pana Korteho na to, aby to bylo z každé strany jeden člověk, tedy paritní zastoupení, padl. Tím si to trošku prodloužíme, což je návrh pana Stanjury.
Otevírám rozpravu podrobnou. Hned mu dávám slovo.
To jsou dva návrhy, a pak jenom krátký návrh či prosba. Myslím si, že by to bylo docela dobře, ale to je jenom prosba pro jednotlivé kluby, které budou své nominanty vybírat.
Nyní kdo dál do podrobné rozpravy? Pan navrhovatel, jestli zopakuje jenom ten text, který je připraven k usnesení.
Takže konstatuji, že návrh na zamítnutí předložen nebyl.
Jenom opakuji ty návrhy, abychom potom věděli, o čem budeme hlasovat. Má ještě někdo jiný zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.
Takže pokud chcete být na tabuli, tak prosím písemně u stolku vlevo.
Myslím si, že zkušenosti z jiných zemí ukazují, že to je velmi silný nástroj na vyšetření a pojmenování věcí, které by jinak pojmenovány nebyly. A bohužel pověst komisí je taková, jaká je. Jak jsem slyšel pana poslance Humla a pana poslance Korteho, tak jsem nabyl dojmu, že se to týká trošku dvou jiných věcí. A to říkám i pohledem člověka, který hlasoval proti vydání pana exprimátora Svobody k trestnímu stíhání, ale přestože jsem hlasoval proti jeho vydání, myslím si, že komise by neměla zasahovat do aktuálního vyšetřování, které tady je, a zkoumat to, zda ÚOOZ v této věci pochybil, nebo nepochybil a zda má tato věc spadat, nebo nemá spadat třeba do jejich expozitury v jižních Čechách. Ale víme my, jestli tato věc není vyšetřována? A teď nemyslím účelovou, ale nepřímou. A nemůže to poškodit toto vyšetřování?
Nyní faktická poznámka - pan poslanec Polčák.
Musím se přiznat, že si cením pana kolegy Já se přiznám, že také nejsem velký fanda zřizování vyšetřovacích komisí, ale kladu si otázku v této konkrétní věci, kdy tedy zřídit takovouto vyšetřovací komisi, a pan kolega Tejc vyslovil tezi, že vyšetřování ještě probíhá. Přeci si myslím, že úplně zákonodárný sbor by neměl zasahovat do činnosti soudů tím, že by přezkoumával kvalitu či správnost takovýchto rozhodování soudů. A to si myslím, že je okamžik, nad kterým bychom se měli zamyslet, a já jsem dospěl ze všech rozhodování k názoru, že podpořím právě z tohoto důvodu zřízení toto vyšetřovací komise.
Děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. A nyní tedy pan poslanec Fichtner s řádnou přihláškou a po něm pan poslanec Blažek.
Děkuji, pane předsedo.
Pane ministře financí, kdybyste nám řekl, o jaký objem prostředků jde. Jaké firmy české podnikají na Kosovu a jaké subjekty?
Ještě pan předseda klubu sociální demokracie. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
České subjekty se účastní různých výstav a veletrhů.
Tento přerušený bod budeme potom projednávat v rámci jiných bodů zpráv a mezinárodních smluv. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu sociální demokracie, zároveň vyhlašuji polední přestávku.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo.
Otevírám rozpravu. Nemám přihlášky, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Je zde jiný návrh než přikázat výboru zahraničnímu? Prosím zástupce této skupiny pana poslance Stanislava Humla, aby se ujal slova.
Víte o tom, že tam byla proinvestována více než miliarda za tu kartu. Jmenuje se Chytil. Byl to člověk, kterému...
Pane poslanče, já se omlouvám. Projednáváme docela závažnou věc. Děkuji.
Já taky děkuji. Byl to člověk, kterému policista slíbil, že bude utajeným svědkem. Nakonec se o kauze trošku vyjádřil i soudce, který nakonec soudil jeho samotného. Víme o tom, že tam jsou pokyny státních zástupců, které nejsou příliš košer. Máme informaci od pana Chytila, že on sám se obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů s nějakým podnětem. Já jsem členem komise pro GIBS, ptali jsme se na to, prošetřovali kauzu GIBS, ale ne z podnětu pana Chytila, takže tady vidím zase rozpor. Myslím si, že vyšetřovací komise má možná i lepší možnosti než samotná ministryně spravedlnosti, která se nemůže ptát státních zástupců, ale vyšetřovací komise by to mohla udělat. Protože opět pan Chytil na výboru pro bezpečnost prohlašoval, že on předával důkazy na policii, počítače, s diskem. Je to velmi jednoduché.
Děkuji a prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám a mám do ní následující přihlášky. Nejprve je zde faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Stanjury. Potom bude vystoupení paní ministryně spravedlnosti, potom pan poslanec Korte, potom pan poslanec Tejc. Prosím, pane předsedo, dvě minuty.
Parita je, že každý má stejně.
Jako ministryně spravedlnosti velice vítám tuto iniciativu. Myslím si, že už vím velmi dobře za ty dva měsíce působení v pozici ministryně spravedlnosti, jak těžce se kontroluje činnost orgánů činných v trestním řízení. Jistě jste zachytili moje snahy o kontrolu státního zastupitelství v kauze Opencard a tunel Blanka, moje dotazy, opakované, písemné i ústní, na nejvyššího státního zástupce.
Milé kolegyně a kolegové, milá vládo, dovolte mi jenom krátce doplnit pana ministra, protože všechno podstatné bylo řečeno. Na podporu této strategie bych uvedl několik epidemiologických dat. Tento růst pochopitelně souvisí s poklesem mortality, tedy úmrtnosti. Je tedy pravdou, že zdravotní situace našeho obyvatelstva se zlepšuje, nicméně dlouhodobá i krátkodobá strategie je naprosto nezbytná. Dvě základní oblasti, které nás trápí, jsou kardiovaskulární onemocnění a nádorová onemocnění. Úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční se v posledních letech nicméně nemění. Nedaří se redukovat počet kuřáků v populaci, přibývá osob trpících diabetem druhého typu a roste počet obézních osob v populaci. Je to tedy problém, kterým je potřeba se zabývat. Usnesení výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví vzal na vědomí dokument Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí předložený doktorem Vladimírem Valentou, PhD., náměstkem ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavním hygienikem České republiky. Vyzývá vládu České republiky k podpoře realizace národní strategie formou spolupráce všech resortů a zohlednění zdravotních aspektů ve všech politikách. Vyzývá vládu České republiky k zohlednění realizace národní strategie při schvalování státního rozpočtu. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Na základě tohoto s předloženým materiálem i usnesením výboru pro zdravotnictví doporučuji vyslovit souhlas.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásili pan poslanec Heger a pan poslanec Hovorka. Vyzývám tedy pana poslance Hegera, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Je to věc, která je naprosto celonárodně průřezová.
Děkuji za slovo. Klíčové oblasti prevence v některých evropských státech, na které poukazuje tento tisk - zdůrazňuje například v případě Nizozemí kouření, alkohol, nadváha, diabetes, deprese, v případě Slovenska obezita, děti a dorost, nemoci srdce a cév, duševní zdraví. Tento graf je opravdu tragický. Zatímco v roce 1996 představoval 35 milionů korun, v roce 2011 už byl zcela zanedbatelný a činil pouhé 3 miliony korun. To je všeobecně známá skutečnost. Přesto český stát dlouhodobě náklady na prevenci nemocí a na podporu zdraví snižuje.
Stala se takovým základem dobré dvoustranné justiční spolupráce. Cílem je hlavně v tomto případě zjednodušit, případně na základě zkušeností doplnit vnitrostátní právní předpisy za účelem výkonu právně závazných aktů Evropské unie. Protokol stanoví obecný princip přímého styku justičních orgánů při poskytování právní pomoci. Výjimkou jsou případy předávání trestních řízení týkajících se trestných činů, za které může být podle právního řádu dožadující smluvní strany uložen trest odnětí svobody na dobu převyšující pěti let. Protokol dále stanoví výjimku z obecné zásady speciality při vydávání, předávání osob. Tento princip ale není prolomen vůči vlastním občanům a ve specifických nebo v konkrétních případech pak rozhoduje stejně nezávislý soud. Rozhodoval by to soud. Jak víme, před amnestií z 1. ledna 2013 jsme měli přeplněné věznice, Slovensko nemělo. Děkuji za pozornost. Doporučuji samozřejmě posoudit tento návrh kladně.
Děkuji, paní ministryně.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, tak ji končím. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Tento smluvní dokument se tedy předkládá Parlamentu České republiky opakovaně. Iniciativa ke sjednání dalšího protokolu ke smlouvě vzešla ze strany Ministerstva financí České republiky, a to z důvodu potřeby zajistit v současné době uplatňované standardy v oblasti výměny daňových informací a aktualizovat některé ustanovení smlouvy. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy, přispěje k větší právní jistotě a k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států, které směřují k omezení případných daňových úniků a podvodů.
Zbývá nám ale prevence. A tam musím říct ze své vlastní praxe, to, co někdy vidíme na sále, že nám přivezou pacienty, kteří kouří 60 až - u nás je rekordman 104 cigaret za den!
Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat za to, že existuje strategie ochrany a podpory zdraví.
Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda chtějí mít závěrečné slovo.
Děkuji vám. Napište na interpelaci jméno a doneste mi to. Dalším programem jednání je bod číslo Prosím, aby se ujal slova místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech. Dohodu za Českou republiku podepsal velvyslanec Karel Beran a za Andorrské knížectví jeho velvyslanec v Madridu Jaume Gaytan Sansa. Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím jedná se státy s preferenčními daňovými režimy, abychom získali další nástroj v boji s daňovými úniky. Dohoda s Andorrou se vztahuje na všechny daně, které stanovují právní řády smluvních stran. Česká republika tak bude moci požádat příslušný orgán Andorrského knížectví o informace, které podpoří správné zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní včetně vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Od těchto opatření očekáváme nejen možnost českých správců doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, ale také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna.
Tato záležitost obsahuje také mnoho podivností a mnoho absurdit. Dobrovolně a s vědomím rizika předal a předával tyto informace orgánům činným v trestním řízení, přičemž si vyjednal pozici utajeného svědka, byl si vědom rizika, které podstupuje. Vyšetřování bylo od samého začátku brzděno, blokováno, zpomalováno, zastaveno a posléze v roce 2013 odloženo jako neodůvodněné. Následně byl obviněn, obžalován a odsouzen, zatím nepravomocně. Zjistili, že firma Haguess má smlouvy absolutně na všechno, nejen autorská práva, která jsou nezcizitelná, ale výroba, údržba, prostě všechno. Dva právní posudky jim posvětily, že je možné jednat v jednacím řízení bez uveřejnění. Proto jsou patrně obviněni a pozítří možná obžalovaní. Já prosím řeknu jednu. Nebo poškodit? Žádná v podstatě nic nevyřešila.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích ke zbytečnému zatížení daňových poplatníků a k mezinárodnímu dvojímu zdanění. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Proto je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo se v současné době žádná taková mezinárodní komplexní daňová smlouva neuplatňuje. Neaplikuje se ani daňová smlouva s bývalou Jugoslávií ani daňová smlouva se Srbskem a Černou Horou. Jde o komplexní daňovou smlouvu, která tak upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Tato důležitá smlouva rovněž přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, tedy mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a standardně vychází z daňových zákonů obou států, přičemž nestanoví daňovým subjektům žádné další povinnosti než ty, které jsou v těchto zákonech obsaženy. Jako všechny smlouvy tohoto typu i tato upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Smlouva současně zajišťuje daňovou nediskriminaci českých subjektů v Kosovu a zvýší právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.
Žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Foldyna.
"Spolehlivou cestou k zajištění mírového vývoje, bezpečnosti a prosperity západního Balkánu je začlenění států této oblasti do Evropské unie," říká naše Sněmovna. "Při jednání o budoucím statutu Kosova nebyly zatím vyčerpány všechny možnosti. Nebyla nikdy revokována. Říká naše Sněmovna. Za druhé. Dámy a pánové, česká vláda, tehdy vedená panem Topolánkem a ministrem zahraničí panem Schwarzenbergem, nás dostala do prekérní situace. Jestliže nechceme přilévat olej do ohně diskuse kolem Ukrajiny, doporučuji neprojednávat s takovýmto nestandardním subjektem žádnou smlouvu a navrhuji ji odložit.
Mám do ní přihlášku paní poslankyně Kateřiny Konečné.
Možná mi dovolte jenom malý historický exkurz k tomu, co tady nezaznělo. Bylo to právě Kosovo, kterým jsme si v Evropě otevřeli Pandořinu skříňku, se kterou teď nikdo z nás neví, co má dělat. My jsme tehdy před tím varovali, bohužel to byla vůle pár jednotlivců ve vládě, kteří měli tu sílu a možnost, aby se Parlamentu postavili.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane místopředsedo, máte zájem o závěrečné slovo? Děkuji panu poslanci Kučerovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Josef Vondrášek, připraví se pan poslanec Stanislav Mackovík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. S faktickou poznámkou ještě před panem kolegou Mackovíkem pan poslanec Pavel Blažek.
Mám obecnou poznámku, která se netýká pouze tohoto zákona. My jsme součástí Parlamentu České republiky a na našich projevech by nemělo být poznat, odkud jsme. Máme hájit státní zájem.
Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi.
To tam vůbec není podrobně zpracováno, a to včetně ekonomické analýzy, která by tam měla být.
Děkuji panu poslanci Stanislavu Mackovíkovi. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová.
Přestaňme strašit tím, že se zničí příroda. Kdo z vás tam chodí na houby? Kdo z vás tam chodí na honitbu? Dneska to skutečně slouží na zvláštní povolenky pro několik málo vyvolených. Ale je úžasná a dostupná jenom pro někoho. Pro vás možná ve Středočeském kraji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já sám jsem tam byl několikrát. V této souvislosti bych chtěl říci, tady často se skloňuje moment toho, že církvím byl brán majetek a církve výraznou dobu strádaly a nebyly nijak saturovány, byly bez příjmů, byly vystaveny na otázku milosti či nemilosti státu. Tak pro srovnání bych chtěl říci, že v roce 1948 celkové náklady na církve a náboženské společnosti činily 274 miliard 612 milionů korun. Není tedy pravda, že v této souvislosti by nebyla zabezpečována hospodářská ani jiná činnost církví a náboženských společností a duchovních.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Antonín Seďa.
Chci připomenout, že to byla Česká strana sociálně demokratická, která podala svými senátory ústavní stížnost. Tyto smlouvy jsou totiž účinné ke dni svého podpisu a zrušením zákona v navrhovaném referendu nedojde k dotčení jejich platnosti a účinnosti. A to si uvědomuje i Česká strana sociálně demokratická, která nechce vzbuzovat neoprávněná očekávání veřejnosti. Vážené poslankyně, vážení poslanci, to ovšem neznamená, že není možno konat. Sociální demokraté připravují návrh zákona, který umožní prodloužit lhůty pro rozhodnutí státním orgánům k vydávání majetku církvím.